Děkuji, pane místopředsedo.
Ještě přečtu dodatečné omluvy. Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 256 - ústavní žaloba na prezidenta. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodu z bloku zprávy, návrhy a další. Odpoledne bychom se věnovali bodu 317, což jsou ústní interpelace. Připomínám dohodu z úterního grémia, že pokud bychom projednávání bodu 256 neukončili v dopolední části, pokračovali bychom v jeho projednávání po vyčerpání bodu 317, to znamená ústní interpelace. Žádost Senátu o vyslovení souhlasu Senát předložil Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení souhlasu s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky dne 30. července tohoto roku. Sněmovní tisk byl doručen dne 31. července tohoto roku. Vítám mezi námi senátory Václava Lásku a Tomáše Goláně a prosím je, aby se postupně ujali slova. Současně vás poprosím, kolegyně a kolegové, o klid v sále.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Úvodem mi dovolte poděkovat těm poslaneckých klubům, které se k naší žádosti se zástupci Senátu na jednání svých klubů sešly a poskytly prostor pro diskuzi o žalobě a o otázkách s ní spojených. Většinu těchto jednání odpracoval můj kolega senátor Tomáš Goláň a vím, že ta jednání byla smysluplná a pro věc užitečná. Možná bychom diskuzí na všech klubech zkrátili trochu moji úvodní řeč. Ale protože poslanecké kluby ANO, KSČM a SPD na naši nabídku neslyšely, respektive na ni vůbec neodpověděly, nechci tyto poslance a poslankyně ochudit o precizní představení žaloby a diskuzní otázky s ní spojené. Tedy přistoupil jsem k tomuto úvodnímu slovu poměrně obsáhle a předem upozorňuji, že častý úvodní závazek řečníka v českém parlamentu - já budu stručný - tentokrát z mých úst nezazní. Stěžejním prvkem a spojovacím prvkem celé žaloby je kontinuální snaha prezidenta České republiky za pomoci porušování Ústavy dosáhnout faktické změny parlamentního systému na systém semiprezidentský, či přímo prezidentský. A nutno podotknout, že během volebního období prezidenta republiky Miloše Zemana se mu takové situace podařilo v součtu dvou případů takřka více jak na dobu jednoho roku dosáhnout. Je to situace, ke které se lze postavit dvěma způsoby. Horní komora Parlamentu Senát se rozhodl nemlčet. Senát má roli žalobce. Senát je jediný, kdo může ústavní žalobu proti prezidentovi iniciovat. Takové jednání tedy oni mohou kdykoliv zopakovat. Senát mlčet odmítl. Senát svoji odpovědnost unesl. A může být trochu paradoxní, že ve skutcích žaloby, které budu popisovat, se jedná o práva Poslanecké sněmovny, která si prezident přivlastňuje. Je to Sněmovna, kterou prezident několikrát v rozporu s Ústavou zcela vyřadil ze hry. A Sněmovna je prozatím chladná. Prezident republiky tak na dobu delší než sedmi měsíců vyvolal čistě prezidentský systém exekutivního vládnutí. Hned tento první skutek v nejčistší podobě ukazuje situaci, kdy prezident zcela vyloučil Poslaneckou sněmovnu ze hry a sedm měsíců této zemi vládla vláda odpovědná toliko prezidentovi republiky. Česká republika je parlamentní systém. Jejím základním ústavním pravidlem je to, že vláda je odpovědná Sněmovně. Vládnout má ten, kdo má politickou většinu ve Sněmovně. Sněmovně se také zodpovídá. Ignoroval fakt, že ve Sněmovně je většina, která může sestavit vládu, a sestavil vládu svoji. Všechny kontrolní prvky Poslanecké sněmovny vůči vládě byly vyrušeny a o budoucnosti vlády rozhodoval jen prezident České republiky. Byla to jeho vláda. Vláda prezidenta České republiky. Podružným důvodem pro žalobu, ale možná důležitým důvodem pro některé z vás, může být fakt, že tato vláda reálně plnila přání prezidenta České republiky, realizovala jeho osobní přání a jeho osobní preference. Pokud chcete namítnout, že i předchozí prezidenti přistoupili ke jmenování úřednických vlád, pak vás musím upozornit na jednu podstatnou okolnost. Předchozí úřednické vlády vznikly vždy po přímých jednáních prezidentů se Sněmovnou. Vznikly se souhlasem Sněmovny a získaly její důvěru. V předchozích případech úřednických vlád působili prezidenti jako skuteční mediátoři, kteří se snažili vyřešit politickou krizi ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou.
A nyní prosím pana poslance Kupku, který bude interpelovat ministra Kremlíka ve věci dostavby Pražského okruhu. Prosím.
Jestli s tím termínem ve skutečnosti nějak vážně počítáte, nebo jestli generujete náhodná čísla zahájení výstavby Pražského okruhu. Znamená to samozřejmě také významný argument pro rozvoj české ekonomiky tak, aby dopravní infrastruktura v Čechách fungovala lépe.
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.
Já chci, aby všichni měli stejné informace ve stejný čas. Pokud se budete dívat na můj facebookový profil ministra dopravy, tak uvidíte, že se na něm začínají objevovat tyto aktuální mapy. Tyto mapy se budou týkat všech dálnic, které budujeme. Tam uvidíte detailně, jaký je konkrétní stav výstavby kterého konkrétního úseku včetně detailního popisu, včetně termínu, včetně opatření k urychlení přípravy a výstavby, případně úkolů pro ministra dopravy, jak by dané věci mohl pomoci. A teď konkrétně odpověď na dotazy. Dne 24. července 2019 proběhlo veřejné projednání územního řízení. V roce 2020 se předpokládá vydání územního rozhodnutí. Od 1. června letošního roku paralelně probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení. Zároveň probíhá majetkoprávní příprava. Já vám řeknu jednu zajímavou informaci. Pokud jde o předpokládané zahájení jednotlivých úseků. Suchdol, tam se předpokládá rok 2026, aktuálně probíhá zjišťovací řízení EIA. Aktuálně probíhá precizace technického řešení s cílem zahájení přípravy dokumentace EIA.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz.
Já jsem si vědom toho, že prosadit výstavbu nejenom dopravní stavby, ale vlastně jakékoliv stavby vůbec jednoduché není, to nezpochybňuji. Já přece jen musím vrátit tu základní otázku. Proč to je, proč k tomu došlo?
A věřte jedné věci. Takže děláme věci uvnitř ministerstva, děláme věci, pokud se týkají legislativy.
Nakonec jste se někteří opírali i o vyjádření takových renomovaných právních kapacit, jako je Pavel Rychetský. V době, kdy se tak dělo, zhruba v červenci, jsem řekla, že ústavní systém musí reagovat, a na dotaz novinářů jsem připustila, že iniciativu senátorů podpořím. Navrhovala jsem ale v té době použít článek 66 Ústavy, kde se říká, že pokud prezident nemůže konat, usnesením obou komor Parlamentu přejdou jeho kompetence na další dva ústavní činitele, kterými je premiér a předseda Poslanecké sněmovny. Ústavní právníci ale tenkrát tvrdili, že toto ustanovení je myšleno pouze pro případ, že prezident je naprosto nemohoucí. Z mého pohledu, řekněme laického, prostě česky: pokud někdo nekoná, co konat má, tak zřejmě z nějakého důvodu konat nemůže. Ústava České republiky nedává prostor pro úvahu, zda ústavní činitel konat chce, nebo nechce. To mi připadá odpovídající reakcí na situaci, kdy byla vláda neúplná, protože prezident odmítl respektovat deklarovanou vůli premiéra ke složení jeho vlády, myslím tím článek 66 Ústavy. Situace se ale od té doby změnila. Dámy a pánové, já musím slyšet, co mi říkají občané, a to dokonce i ti, kteří Miloše Zemana nevolili nebo absolutně nesouhlasí s jeho postoji v zahraniční politice. Zrušení mandátu přímo voleného prezidenta není odpovídající reakcí na současný stav, jakkoliv se v minulosti prezident možná pohyboval na hraně Ústavy či se pokoušel jít až za její hranu. O tom mluvila Kateřina Valachová.
Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tady je prezident, který je schopen někoho křivě obvinit, soud mu uloží se omluvit.
Kolega Lipavský posečká.
Já bych ráda reagovala na slova pana poslance Jurečky. To je trošku nedorozumění. A to je to, o čem jsem mluvila. Ona o tom tady mluvila paní poslankyně Válková.
Slovo má pan kolega Lipavský, připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane místopředsedo, vážení páni senátoři, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, o čem tedy dneska debatujeme, když je asi znám výsledek? A teď to začíná být zajímavé, protože se do této kauzy dostává Česká republika. Opět se striktně ohrazuje. A Ruská federace toto tvrzení opakuje 21. března sdělením Ministerstva zahraničních věcí, kde zase znovu říká, že považuje Českou republiku za zemi, které prováděly vývoj látek ze skupiny novičoků. To jsme 3. dubna. Zároveň uvedl prezident, že Bezpečnostní informační služba dospěla k závěru, že tato látka mezi novičoky nepatří.
No a to jsme u důležitého bodu. Nyní tedy viděli hodně lidí na demonstraci. Pak tu máme meritum věci a to je ta nečinnost při odvolávání - Staněk, Šmarda a podobně. Tady musím říci, že kdybychom byli upřímní, tak můžeme uvažovat i o žalobě sami na sebe. Náš hlavní argument, proč se Trikolóra nepřipojí k ústavní žalobě, je tento: My věříme Ústavě České republiky, která začíná slovy "všechna moc pochází z lidu", to znamená z voleb. Takže my jsme velice kritičtí, nebo mně osobně se velice nelíbí řada kroků leckoho, včetně třeba současného pana prezidenta, ale není to věc, která by se měla projednávat ústavní žalobou na prezidenta.
Já se omlouvám, pane předsedo, mezitím sem ještě přišla faktická poznámka. Pan poslanec Martin Kupka bude mít v tomto případě přednost.
Já myslím, že je jasné, že tu nejde, jak zaznělo, o to, kdo má a kdo nemá rád pana prezidenta Zemana. My jsme tu předložili celou řadu jasných argumentů, odvolávali jsme se na názory relevantních ústavních právníků, kdy dochází k porušení, nebo minimálně k obcházení Ústavy. Na tom přece není nic špatného, na tom není nic, co by odporovalo demokratickým principům.
Děkuji. Pan poslanec Marek Novák ruší svoji omluvu, je přítomen.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím si, že k věci samé zaznělo už vše. Bohužel se také domnívám, že zaznělo i více, než mělo. Já jsem bohužel už pamětník, takže mohu s jistotou říct, že za 23 let existence Senátu se žádnému poslanci Poslanecké sněmovny nestalo, že by byl v horní komoře vystaven takové spršce urážek a tolika hloupých dehonestujících výroků, jaké dnes zazněly na adresu našich kolegů, kteří přišli tenhle materiál předložit. Jako člen Poslanecké sněmovny bych nad tím chtěl vyjádřit své hluboké politování a rád bych vás, vážený pane senátore Lásko a vážený pane senátore Goláni, ujistil svou úctou.
Pan poslanec Feri, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným do všeobecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.
Má podobnou relevanci jako hlasování o důvěře vlády. Čili navrhuji, abychom o tomto hlasovali.
Děkuji, pane poslanče. Zaznamenal jsem váš návrh. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy.
Děkuji za slovo. Já se chci jenom vyjádřit za náš klub ke způsobu hlasování. My nebudeme podporovat ani tajné hlasování, ani hlasování po jménech. Jsme pro, abychom hlasovali veřejně. My budeme podporovat veřejné hlasování standardním způsobem. Každý, kdo bude chtít, si může zkontrolovat nebo najít, jak hlasovali členové našeho poslaneckého klubu, případně jiných poslaneckých klubů.
Je ještě nějaký zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě? Zájem není, takže všeobecnou rozpravu končím. Budeme mít ještě podrobnou rozpravu, ale pokud je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě, tak dám slovo panu senátoru Tomáši Goláňovi.
Chtěl bych na všechna reagovat jedním způsobem. Bylo tady hodně řečeno, hodně útoků. A hodně útoků bylo na pravicové strany, které sedí na pravé straně, že si něco vymyslely a že to je nějaký jejich politický boj. Jediný, kdo to vymyslel, jsem byl já. Byl jsem upozorněn, že velezrada se nedá použít na tento čin, takže ta klasifikace přešla na hrubé porušení Ústavy. Já nejsem příznivcem žádné strany.
Ale ono v tom sportu funguje také to, že když se zjistí, že ten sportovec hrál nefér, že dopoval, tak následně jsou mu například i ty ceny, které získal, ta umístění odebrána. A já chci, aby to fair play platilo i tady u nás v politice v České republice. A já mám závěrečné shrnutí. Já to nevím. A já si myslím, že ty důvody zde jsou. Asi největší otazníky vzbuzují situace jako neodvolání ministrů Staňka a bez zbytečného odkladu jmenování ministra Šmardy nebo udržování vlády v demisi u moci, obzvláště v případě vlády Jiřího Rusnoka. Děkuji vám za pozornost a za racionální zvážení i těch argumentů, které jsem se tady snažil říci.
Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Než dám slovo s přednostním právem paní zpravodajce, je tady faktická poznámka pana poslance Zdeňka Podala. Čili o způsobu hlasování budeme rozhodovat na konci. Nyní tedy paní zpravodajka Zuzana Ožanová s přednostním právem, připraví se kolega Grebeníček.
Děkuji, pane předsedající. Jenom mě překvapila jedna věc, že definice hrubého porušení Ústavy a ústavních pořádků je dána vyjádřením některých právníků. Nevím, co by na to řekli zkoušející u studentů právnické fakulty, zda by potom prošli zkouškou. Opravdu, definice nemůže být dána vyjádřením skupiny právníků.
Nejdříve kolega Podal.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, musím říci za sebe, jsem hrdý na svého prezidenta. Nestydím se za to, měl jsem tu čest mu pomáhat v jeho volební kampani. Jsem přesvědčen, že byl nejlepším kandidátem a své voliče nezklamal. Tuto žalobu považuji za okopávání kotníků našemu prezidentovi. Jelikož má pan prezident neuropatii nohou, jak je známo, nepovažuji za moudré mu ještě okopávat kotníky. Alespoň já žalobu odmítám.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si dovolím zareagovat na kolegyni Ožanovou, která na mě reagovala.
Kolega Grebeníček ještě posečká.
Já budu velmi stručný, pane místopředsedo. A pak to musíme všichni respektovat, protože ten, kdo rozhoduje o tom, jestli něco je nebo není v souladu s Ústavou, v tomto případě konání prezidenta republiky, nejsme ani my, a podotýkám, není to ani nikdo z těch ústavních právníků, to je jejich odborný názor, ale ten jediný, kdo může říci "tak to je a tak to má být a tak se ten dotyčný má chovat nebo nemá chovat", je Ústavní soud.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Sedmý skutek - pod bodem G - je nejaktuálnější a všem dobře známý. Týká se neodvolání ministra kultury Antonína Staňka a nejmenování ministrem Michala Šmardy. Navíc je na tomto bodu výrazně většinová shoda ústavních právníků, že se jedná o hrubé porušení Ústavy ze strany prezidenta. Zastavím se tedy toliko u argumentace, proč ústavní žaloba nemohla být postavena toliko na tomto žalobním bodu. Pokud by svoji žalobu postavil toliko na jednom skutku, opět by tím všechny ostatní skutky prezidenta legitimizoval a učinil de facto součástí ústavního pořádku České republiky. Za druhé, pokud Ústavní soud rozhodne, že se prezident dopustil hrubého porušení Ústavy, pak ze zákona prezident ztrácí svůj mandát a právo znovu ho nabýt. A já si nedokážu představit, že by Ústavní soud rozhodl o ztrátě mandátu prezidenta republiky na základě jednoho izolovaného skutku, byť nesporně hrubým porušením Ústavy je. Každý následek protiprávního jednání má být přiměřený závažnosti takového protiprávního jednání a zákon o Ústavním soudu bohužel nepřipouští variabilitu následků. Následek je jenom jeden, a to fatální - ztráta mandátu. Tedy musí to být žalobce, v daném případě Senát, který koncipuje svoji žalobu tak, aby případný následek ztráty mandátu prezidenta byl přiměřený proviněním, která prezidentovi v žalobě klade za vinu. Její ambicí je prokázat, že prezident České republiky kontinuálně porušuje Ústavu a ústavní pořádky, a má i ambici prokázat motiv, pro který to prezident dělá. A k tomu jeden skutek, byť zcela nesporný, nepostačuje. Posledním žalobním skutkem - pod bodem H - je soubor osmi dílčích skutků, které ve svém součtu tvoří osmý samostatný skutek hrubého porušení Ústavy. Ti ve své odborné publikaci došli k závěru, že hrubého porušení lze dosáhnout jednak intenzitou jednotlivého skutku, nebo trváním více skutků méně závažných. Senátní žaloba obsahuje oba tyto způsoby hrubého porušení Ústavy. Těchto osm dílčích skutků už vám nebudu představovat samostatně. Jedná se o soubor jednání, při kterých prezident systematicky porušoval své ústavní povinnosti nebo zákony, k jejichž dodržování se zavázal složeným prezidentským slibem, tedy porušil Ústavou předepsaný prezidentský slib. Ponechali jsme tedy skutky postavené na konání, či naopak nekonání prezidenta a obsažené jsou též skutky, ke kterým se Senát již dříve vyjadřoval a přijatými usneseními vyzýval prezidenta k nápravě. Tady bych zdůraznil argument, že Senát přistoupil k schválení žaloby jako k poslednímu možnému řešení. Již dříve se snažil korigovat prezidenta v jednání, které považoval za protiústavní, přijatými usneseními. Prezident je ignoroval. Když se tedy špendlík minul účinkem, přistoupil Senát k iniciaci ústavní žaloby a tu považuje za adekvátní a dostatečně silný nástroj k regulaci jednání, které považuje za protiústavní. A upřímně, nevím, jaký jiný silnější nástroj na prezidenta ke korigování jeho jednání v rozporu s Ústavou by mohl být použit než ústavní žaloba, která může vést až ke ztrátě jeho mandátu. Potřebné je k tomu jediné - souhlas Poslanecké sněmovny. Tolik tedy k popisu a představení jednotlivých žalobních skutků a nyní ještě k dalším právním nebo i politickým otázkám, které s představenou žalobou souvisí a nezřídka byly předmětem diskuse. Prvním je definice hrubého porušení Ústavy. Zaznívá výtka, že Ústava neobsahuje definici hrubého porušení, a pokud neexistuje tato definice, tak je to chyba Ústavy, a nelze tedy vůbec delikt hrubého porušení aplikovat. Obávám se, že takový argument je nepochopením fungování práva. To, že Ústava mluví o deliktu hrubého porušení Ústavy, má svůj důvod. Znamená to, že ne za každé porušení Ústavy může být prezident Ústavním soudem postižen. Znamená to, že se musí jednat o porušení určité míry intenzity nebo porušení nějaké důležité povinnosti či principu. V případě ústavní žaloby pro hrubé porušení Ústavy žádné soudní rozhodnutí nemáme, tedy judikatura nám chybí. To, že hrubé porušení není definováno judikaturou, ale neznamená, že nelze žalovat. To by byl začarovaný kruh. Nelze žalovat, protože není judikatura. Tahle situace jen klade vyšší nároky na koncepci žaloby ze strany žalobce.